Příjmy z těchto akcií jsou legálně nezdaněny za předpokladu, že to proběhne standardním způsobem.
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Teď jsem odmazal paní kolegyni Strnadlovou a ptám se... V tom případě pokračujeme vystoupením paní poslankyně Niny Novákové, která ale není přítomna, takže propadá na konec přihlášených. A před námi je vystoupení v obecné rozpravě paní poslankyně Jany Lorencové, připraví se paní kolegyně Věra Kovářová. Já ještě počkám, paní poslankyně, než vám dám slovo, abych uklidnil sněmovnu.
V rámci různých odvolání pak skončí po několika letech projekt u ledu a investor může odečítat miliony, které pak požaduje po státu. Často se také stává, že odborní památkáři pracující v Národním památkovém ústavu vydají v rámci správního řízení odborné stanovisko, avšak výkonný úředník na odboru památkové péče místního úřadu, který však není památkář, na tato odborná stanoviska nebere vůbec zřetel a vydá rozhodnutí v naprostém rozporu se stanoviskem odborníků. Myslím, že takto velký časový úsek by měl být pro státního úředníka dostatečný natolik, aby návrh zákona byl moderní právní úpravou. Tato profesní organizace navíc uvedla - a dovolte mi prosím doslova odcitovat z jejich prohlášení: Vůči návrhu zákona o ochraně památkového fondu jsme uplatnili připomínky v rámci připomínkového řízení. Další z odborných organizací, které dlouhodobě kritizují průběh přípravy i samotný vládní návrh zákona, je Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky. Zákon totiž chrání pouze jednotlivé památky, jejich fyzickou podstatu, kvalitu jejich rekonstrukce zajišťuje stavebně historický průzkum. Nechrání ale jejich prostředí, jejich urbanistické postavení a kontakt s okolím. Návrh zákona opomíjí průzkum urbanistických hodnot území, bez kterého nelze zajistit plošnou ochranu města, postavení jeho dominant ani hodnotu jednotlivých památek. Výsledky urbanistického průzkumu jsou předpokladem pro funkční spojení památkového a stavebního zákona, zákona o územním zpracování, jsou podkladem pro regulační plán. Propojení obou zákonů by umožnilo podstatné zkrácení projednávání projektové dokumentace. V případě zpracování regulačních plánů, které by vycházely i z analýzy urbanistických hodnot, by odpadla podstatná část projednávání územního i stavebního řízení. Návrh zákona nově nabízí dotace na údržbu i majitelům nechráněných objektů v památkovém území. Myšlenka v zásadě dobrá, může mít ale negativní dopady. Protože zákon neumí rozlišit kulturní hodnotu těchto domů, a ta je závislá na jejich působení v kompozici města, dojde tak k zakonzervování objektů, které městu škodí. Návrh památkového zákona nabízí plány ochrany, neupřesňuje ale jejich obsah. Protože nepožaduje zpracování plánů ochrany pro celé území, rozsah ponechává místní samosprávě, nemohou být plány ochrany součástí dokumentace podle stavebního zákona. Diskriminační je i úprava tzv. regulovaných činností, přičemž zejména na zpracovatele stavebně historických průzkumů jsou kladeny nesmyslně velké nároky a hrozí jim drakonické sankce. S těmi lidmi, kteří tam bydlí, jak s nimi nakládají, jak s nimi zacházejí. I přesto, že tam ten manželský pár nebo celá rodina bydlela řadu let, tak dostal nájemní smlouvu, ten, kdo tam zůstal bydlet, na jeden rok. To je jednom malá část toho, čím si ti lidé tam procházeli. Utíkají i z toho důvodu, že jim je zvedáno nekřesťanským způsobem nájemné. Nikdy nebylo pojmenováno to, že v případě konkrétně těch bytů OKD došlo k podvodu, čitelnému, jednoznačnému, neoddiskutovatelnému. A tady došlo k tomu, že ty byty byly prostě přejmenovány na byty služební. Služební byt má pravidla. Ale všichni víme, jak to funguje u tzv. služebních bytů. V privatizačním projektu nenajdete 44 tisíc státních bytů. Vím, že moje představa vynětí alespoň toho bytového fondu z majetku akciové společnosti patří asi do říše snů, že toho se asi těžko dočkáme.
Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Z OKD se stala moderní a kvalifikovaně řízená firma." Tento výsměch všem, který je dodnes na webovských stránkách OKD, to je do nebe volající výsměch nám všem. A to je memento za celým projednáváním této záležitosti. Ať u těchto mikrofonů řekneme, co chceme, někdo si stále myslí, že firma OKD je efektivní a moderně řízenou firmou. Akorát má trošku smůlu. Tu smůlu možná způsobilo to, že je na ni více vidět, že je velká. Ale byla to asi taková drobná smůla, která OKD provázela. Čili nedělám si velké iluze, že se podaří něco výrazně změnit. Nechci jim křivdit, ale když jako byznysmen někdo vstupuje do podniku, který je v likvidaci, očekává, že na něm vydělá. Nedělá to ani z dlouhodobého vývoje, očekávaje, protože jsme tady neustále přesvědčováni, že uhlí v té podobě dobývání, jak je tady představováno, je neperspektivní. Ceny uhlí nejsou perspektivní v tom výhledu. Na tom majetku, který tam je? Ale to vyžaduje zase pohyb na trhu ceny uhlí. A obě dvě společnosti, již z veřejných zdrojů je známo, vyjádřily ochotu pomoci OKD, pomoci s velkými uvozovkami, ale pouze za přispění státu. Ale je to věcí toho, kdo ho podával ten návrh, že podal nelogický návrh, který může způsobit ještě větší škodu horníkům, než zamýšlel ve svém důsledku.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch. A jestli chce pan kolega Laudát, tak se připraví kolega Laudát.
Děkuji.
Nyní pan poslanec František Laudát v podrobné rozpravě.
Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu starých ekologických zátěží;
Ještě někdo v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Mohu i podrobnou rozpravu skončit. Chtěl jsem dát hlasovat, ale to jsem ještě nepožádal. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Má. Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.
Ano, je potřeba pomoct kraji. Je potřeba pomoc horníkům. Je potřeba tu věc řešit. Vím, že už asi spoustu věcí se nedozvíme. Spoustu věcí někteří lidé zapomněli, ať už chtěli zapomenout, nebo je to tak dávno, že zapomněli. Protože nejvíce asi vět, které jsem slyšel v rámci OKD, bylo: "Nemá to smysl. Neřešte to, stejně se nic nevyřeší." To, že by se vyřešilo, tak si myslím, že by bylo prvním, ale velmi důležitým krokem k tomu, aby byla důvěra v Poslaneckou sněmovnu a v orgány a v právo v zákony v České republice navrácena zpět. Pokud je vše v pořádku a vše proběhlo v pořádku, tak se ptám, proč neodpověděl, a pokud by hlasoval proti nebo se zdržel, proč, z jakého důvodu. Proto bych vás rád požádal, abychom podpořili usnesení, která zde budou nebo byla načtena a budou hlasována, protože si myslím, že lidé si to zaslouží. A já si myslím, že je úplně jedno, v jakém je kdo dresu.
Žádný návrh nevidím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně paní Michaela Marksová.
Návrh zákona reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních návrhů, které měly za cíl uvedené posílení působnosti NKÚ realizovat, ale nedošlo k jejich přijetí. V tomto volebním období byly projednávány dva samostatně předkládané návrhy zákonů. Závěrem bych vás chtěla poprosit, abyste přikázali tento zákon do výboru a propustili ho do dalšího čtení.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Potom se dlouho čekalo na to, až vláda předloží prováděcí zákon, a víme, jak to dopadlo v Senátu. Vláda zkrátka nepřesvědčila senátory o tom, aby tento návrh podpořili. Nebudeme navrhovat ať už zamítnutí, nebo vrácení. Ale já bych tady od předkladatelky chtěl také slyšet, zda skutečně probíhá současně diskuse i se senátory. Samozřejmě uvidíme, jak ten legislativní proces dopadne. Děkuji za pozornost.
Eviduji další dvě přihlášky.
To mě tedy fakt jakoby docela udivuje.
Pak by možná, pokud by to už v té době platilo, nebyla motivace vydávat korunové dluhopisy. To je správný a systémový přístup k dividendám. Ne nějaké jednorázové návrhy, pozměňovací návrhy po třech letech ve funkci, které navrhuje pan ministr financí. Ještě k té metodice zpátky. Říkám, to je správně. Tak já říkám, aniž bych chtěl rozsoudit ten spor, buď to platí vždycky, nebo nikdy. Tak ať si vybere. Buď nikdy, nebo vždy. To je přece úplně jednoduché. Takové případy byly i v praxi. Tak to udělali, neporušili zákon. Tato organizace zorganizovala léčebný vzdělávací rehabilitační pobyt u moře nebo u oceánu. Taky hezké. Nikdo neporušil zákon. Ale bylo konstatováno, a správně, že byl využit koncept zneužití práva a že jediným účelem těch všech transakcí bylo zaplatit si dovolenou. A to se asi shodneme, že to nejsou daňově uznatelné náklady. Mluvím o daňově uznatelných nákladech, nemluvím o nákladech obecně. My přece nevíme, jak taková prověrka dopadne. Někdo to má prověřit a stát má k tomu Finanční správu. Ale to musí být opravdu velmi sofistikovaný a promyšlený systém." A když to není sofistikované, tak je to průhledné. A když je to průhledné, tak to nemohlo být zneužití práva, protože co kdyby, jak by někoho mohla napadnout tak jednoduchá věc, když to není tak sofistikované, zakryté, přemaskované. To je všechno. Tak až je budete mít, tak přijďte, protože u dluhopisů říkáte, že bez důkazů to nebudete vyšetřovat, tak jaký je to rozdíl? Sami asi cítíme, že to není správný koncept. Že takhle by kontrolní činnost ze strany Finanční správy nemohla fungovat. Položil jsem některé otázky, které by podle mého názoru měla zkoumat Finanční správa a pak dojít k závěru, zda došlo, nebo nedošlo ke zneužití práva. První otázka: Byl emitent dluhopisů v situaci, kdy potřeboval externí financování svých investičních aktivit v tomto rozsahu? Byl nebo, nebyl? To se dá přece zjistit. Druhá otázka: Jednal v uvedené době emitent i s jinými subjekty o možnosti externího financování svých investičních potřeb?
Ten návrh, to usnesení má tři body.
Děkuji panu poslanci Hájkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl jsem v projevu pana kolegy Hájka několikrát zmíněn, tak dovolte tři body, stručné odpovědi. A já vás tady prosím, abyste při projevech pana poslance Hájka přes 90 decibelů zakročil, protože tady jde o naše zdraví. Za druhé pan poslanec Hájek tvrdil, že jako předseda rozpočtového výboru v roce 2004 jsem samozřejmě věděl, co vláda privatizuje. Pokud vím, jsou členy KDU-ČSL dodnes, tak se jich prosím pěkně musíte zeptat. Já dneska člen KDU-ČSL nejsem, když jste tak říkal, že lidovci jsou jako mimo, jinak mají všichni máslo na hlavě. Za třetí. Říkal jste: "Kde jste? Když se tady mluvilo o Babišovi, byli jste tu všichni. Ujišťuji vás, pane poslanče Hájku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem vás v kuloárech bedlivě poslouchal. Jenom jsem chránil své zdraví před tím řevem. To je přece jenom o něco více lidí.
Děkuji za slovo. Chci sdílet naději pana kolegy Hájka, který mě mimochodem také zmínil ve svém projevu, ale ne v souvislosti s tou nadějí, že přece jenom to světélko pro ten region, ale nejen pro ten region, jsou tady i jiné regiony, které mají podobné problémy, to znamená pro těžce hospodářsky, sociálně postižené regiony, vejde. Jen pro pořádek, prostřednictvím pana předsedajícího, chci sdělit panu kolegovi Hájkovi, který řekl, že jsme garantovali přítomnost pana premiéra, že zatím ještě skutečně něco takového garantovat nemůžeme. Přítomnost pana premiéra garantuje někdo jiný, po volbách snad bude jinak.
Tak jenom kvůli tomu zvuku. My tady opravdu pak trpíme doslova, i když sedíme velice daleko od vás.
Děkuji. Paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Josef Hájek, po něm pan poslanec Laudát. Děkuji.
Víte, já jsem musel 33 roků mluvit s horníky, často v dolech, ventilátory, stroje. Máte 150 horníků, tam nemáte mikrofony, tam musíte použít svůj hlas. Je to moje chyba, já to uznávám, určitě se pokusím to nějak změnit, ale je to ve mně a já prostě když se nabudím a mluvím o té věci - protože jsem tam prožil celý život. To jsou zážitky.
Nyní faktická poznámka pana poslance Františka Laudáta.
Jestli si tady opravdu třepete nějaké předvolební peří... Co dneska ještě zmůže vyšetřovací komise? Já jsem u toho nebyl, nic s tím nemám společného, co se tam dělo, tak si to vyřizujte mezi sebou. Ten kraj potřebuje, ten region, řešit konkrétní problémy. Ale podívejte se, kam jste se posunuli za celou tu dobu. My jsme před časem pozvali pana už dneska exministra Mládka. Takže jestli vy tady chcete dávat usnesení, tak já dávám alternativní. A opravdu už toho nechte být.
Naprosto nesmyslný obchod. To dává logiku jenom v jednom jediném případě, kdy si to ta společnost kupuje od svého vlastníka a dochází během této operace... Druhý daňový podvod při této operaci páchá Agrofert jako právnická osoba, protože vyplácí svému majiteli nesmyslně vysokou částku. Prodej bezcenného majetku vlastní firmě za 748 milionů korun. V tomto okamžiku již samozřejmě fyzická osoba Andrej Babiš má dostatek prostředků na nákup korunových dluhopisů. Co s těmi prostředky dělá? No půjčuje je své firmě. Ona logicky asi má problémy s cashem, protože předtím musela udělat nesmyslně vysoké výdaje za nákup téměř bezcenného majetku. Touto operací už se zabýval rozpočtový výbor a vyjádřil velké podezření, že tato operace sama o sobě není nákupem korunových dluhopisů, ale že je skrytým vyplacením dividendy, protože proběhla na konci roku 2012, kdy opravdu korunové dluhopisy byly nezdaněny. Stačí na to jednoduchá otázka: Proč Agrofert emitoval dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny? Opět dochází ke dvěma daňovým únikům během jedné operace, kterou fyzická osoba Andrej Babiš s právnickou osobou Agrofert učinil. To se učí daňoví kontroloři první týden daňového kurzu ve Smilovicích. A vždy se jim zdůrazňuje: Vždycky když na něco takového narazíte, počítejte s tím, že vám bude předložen jeden, možná dokonce dva znalecké posudky s kulatými razítky, že ta cena odpovídala, tak na to nic nedejte. Ty znalecké posudky nic neznamenají.
Včera jsme projednávali onen také zmiňovaný zákon o kontrole a řízení veřejných financí. Když se podíváme na nedávné projednávání zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozhodnutí 60 senátorů podat ústavní stížnost v té věci právě v souvislosti s nepřiměřeným a nadměrným zásahem do garantovaných práv na samosprávu, tak jsem přesvědčen, že to tady nemůže dopadnout jinak. To se mi také zdá velmi podivné. A je to taková snaha, která, myslím, nebude mít nějaký odpovídající výsledek. Takže my se také nebráníme tomu, aby to přešlo do výborů.
Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové.
Děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Ale chápu, že tato informace tady zazněla. Opravdu v takovém stavu máme projednávat novely Ústavy? Kde jsou tyto osoby, které jsou zodpovědné za veřejnou správu, za kontrolu veřejné správy? Těm je to úplně jedno? Nebo mají taky všichni dovolenou? Já to chápu, chtějí si odpočinout, dokonce jsou někde i prázdniny. Nevíme, jak to dopadne v Senátu. No, jak to dopadlo, kdo měl pravdu? Stalo se, že Senát novelu Ústavy neschválil, jak se dalo očekávat.
Hledám nějakého člena vlády, jestli tady je přítomen. Požádám vás, abyste zaujali místa podle zasedacího pořádku. Nikdo výhradu nemá. Návrh byl přijat.